Seznamovat samozřejmě ve druhém čtení tohoto zákona.
Děkuji panu zpravodaji za jeho úvodní slovo a otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásila jako první paní poslankyně Jana Černochová.
Dobré odpoledne, dámy a pánové. Děkuji za slovo. Jsem velmi ráda, že vláda se k těmto návrhům nakonec postavila racionálně, děkuji panu ministrovi Chovancovi za to, že to ustál, a že se k němu tedy postavila nejen racionálně, ale i v souladu se standardy azylové politiky, které jsou běžné ve všech demokratických zemích. Nemám tedy problém podpořit návrh zákona v prvním čtení, ale jen pro vaše připomenutí uvedu dva z návrhů, které v rámci připomínkového řízení padly ze strany ombudsmanky a dalších pseudovykladačů základních lidských práv a svobod. Za prvé to bylo zamezení možnosti vyhoštění žadatele o mezinárodní ochranu, který se prokazuje padělaným dokladem, dokladem jiné osoby nebo dokladem vlastním nebo neplatným dokladem. Nejen že tento návrh popírá právo státu na to znát identitu osob, které se nacházejí na jeho území, ale jde ještě mnohem dál a navrhuje, aby byl umožněn pobyt také osobám, které mají padělaný pas či se prokazují pasem někoho jiného, tedy těm, kdo se prokazatelně pokoušejí o podvodné jednání. Opravdu bychom měli udělovat mezinárodní ochranu takovým osobám, které se již při žádosti o její udělení snaží obcházet systém a čekají, že si toho nikdo nevšimne?
Chci veřejně i velmi poděkovat ingerenci pana premiéra a jeho osobnímu přístupu k celé věci. Myslím si, že je třeba hledat všechny právní způsoby, jak děti dostat zpět. To, že nejsou jediní, mě nepřekvapuje. To mi přijde, že je velmi špatně, a cítím odpovědnost to tady říct.
Děkuji panu poslanci.
Takže to je to, co se odehrálo. Takže já upozorňuji na to, že to, čemu tady čelíme v této chvíli, existuje v podobě pouze návrhu z okresu na kraj, abych tak řekl v naší mluvě.
Já děkuji panu ministrovi. Nyní paní navrhovatelka.
Tento přístup tam dávno má. Ve spolupráci s norskými advokáty samozřejmě. Takže to pravda je. Maminka s ním postupně během schůzky hovořila česky.
Mně fakt vadí, když sami sebe podceňujeme a říkáme taková slova jako malý český dolíček. Jsme suverénní a věřím, že sebevědomý stát, a nejsme žádný malý dolíček. Mě by zajímalo, z čeho vychází. Já prostě nevím. Dodávají velmi podrobné platební podmínky každé objednávce. A proč to tedy není univerzální princip?
Pane předsedo, uplynul vám čas k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana poslance Urbana, pak se možná dostaneme k normální rozpravě.
Že tady mají jiné vztahy k zákazníkům i k dodavatelům, je prostě zřejmé. Že se tady prodává zahraniční i český hnůj spotřebitelům, je také zřejmé čas od času, a v těch matkách by si to nedovolili. V každém případě pokus o to, nějak regulovat nějakým zákonem to nestandardní chování, je pokus správný.
Prosím, nenahrazujte svá vystoupení faktickými poznámkami.
Skutečně faktická poznámka k vystoupení mého ctěného kolegy Milana Urbana. Tak bychom hříchy dodavatelů neměli sčítat s hříchy odběratelů. Jenom říkám, že to je příliš jednostranné, že si vláda vybrala jeden cíl. No možná nám to tak komunisté dávali, ale já si na to zvykat nechci. Dokonce vybrané skupině dodavatelů do jednoho řetězce. To nemá žádnou logiku.
Děkuji. Kolega Urban se také hlásí ještě k jedné faktické poznámce.
Snad na doplnění, proč jsem to řekl dohromady. Nicméně na druhou stranu zákazníkovi cena neklesá. Myslím si, že to jsou spojené nádoby. To bych si přál nejvíce.
A teď s přednostním právem i ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Čili v pořadí bude paní kolegyně Balaštíková, kolega Bendl a pak kolega Pavera.
A to je zase věc, kterou ti exekutoři, kteří to dělají dobře, a ona je jich opravdu většina, tak to stejně dělají. Takže to je z mého pohledu obsah této novely. A prosím, rád si to poslechnu, ale zkusme se bavit o tom, co je tam napsáno.
Dobré dopoledne, kolegyně, kolegové. Já si pana kolegy Blažka hodně vážím. Má dobrý humor, je hlavně chytrý, ví, o čem mluví. On nás jenom rozdělil a řekl, že kdo se zastává dlužníků a kdo se zastává věřitelů. Když si přečte můj návrh, tak je to vyloženě pro věřitele. Není to o tom, jestli dlužníci - věřitelé.
Než dám možnost přednostním a řádným, tak musíme dokončit faktické poznámky.
Dobré dopoledne, děkuji za slovo. Já bych prostřednictvím pana předsedajícího samozřejmě k panu poslanci Blažkovi: Pane poslanče, já souhlasím s tím, co vy jste tady říkal o těch věřitelích. Jenže na rozdíl od vás si myslím, a zrovna, prostřednictvím pana předsedajícího, vy... A já si myslím, že ta vaše poznámka byla trochu černobílá. Ti věřitelé nejsou jenom chudáci věřitelé a ti dlužníci nejsou jenom ti darebáci dlužníci. Vyloženě jsou takové případy. Tam si myslím, že asi shodu najdeme. Čili já apeluji na to, abychom se na to nedívali černobíle. Není to vůbec černobílé. Takže apeluji na to, nedívejme se na věc černobíle.
Potom s faktickou pan poslanec Černoch? S faktickou poznámkou?
Děkuji, pane předsedo. Nechci stranit ani věřitelům ani dlužníkům. Chci říct jenom jednu věc na úplně obecné rovině. Vždyť ty věřitele nikdo nenutí, aby půjčovali. Řekněte mi tedy, proč půjčují, když si můžou zjistit, jaké jsou majetkové poměry eventuálního dlužníka. Je to stav naprosto dobrovolný, nikdo nikoho k ničemu nenutí.
Faktická pana poslance Černocha.
Jsou špatní a dobří. A ti špatní mají dneska práva, která zneužívají, což je problém. Ne, aby se nějakým způsobem měnila celkově ve prospěch dlužníků. A pak to, co se děje, kdy oni chodí a říkají, že vlastně oni jsou pouze jediné oběti - není to pravda. Samozřejmě dluhy se musí platit a nikdo nechce bránit pouze dlužníky. Já si myslím, že v této chvíli je to o té diskusi, že mají práva samozřejmě i ti, kteří peníze půjčují. Ale je tady také nějaká spravedlnost, nějaký právní stát. Já si myslím, že tahle novela je právě o tom pořádku. Není to o tom, že by se celkově obrátila situace, ale je to o tom pořádku. A ještě jedna věc. Exekuce už jsou důsledek. Ale otázkou je třeba, proč nebankovní ústavy nemají stejné povinnosti jako ty bankovní. Ano, někdo ano, někdo si za to může sám.
Ale nedojímejme se ve prospěch jednoho nebo druhého. Zkusme si říct, v jakém žijeme právním prostředí. Ve všech civilizovaných zemích euroatlantického prostoru pro licencované poskytovatele finančních produktů, tedy i pro poskytovatele úvěrů, je v zákoně zakotvena povinnost odpovědného úvěrování. To znamená, věřitel zjišťuje, zda dlužník je schopen splácet. Pro nelicencované samozřejmě taková povinnost není, a když půjčím Tejcovi, tak se na mě ta povinnost zákonná nevztahuje, ale lze odvodit. Lze odvodit, že bych se měl chovat stejně.
Pan poslanec Plíšek, připraví se pan poslanec Grospič.
Pro nás ta původní verze, která byla poměrně taxativní z hlediska mobiliárních exekucí, z hlediska majetkových hodnot, nebyla přijatelná, nicméně ta úprava, která přesně specifikuje například věci osobní povahy, které nelze při exekuci zabavit, je přijatelná. Musí to být zkrátka rovnovážný vztah s tím, že dluhy se musí platit. Novela obsahuje například povinnost pořizovat zvukový a obrazový záznam při exekuci. Nevím, jestli toto ustanovení je více na ochranu dlužníka, nebo věřitele.
Do podrobné rozpravy se nikdo další nehlásí, takže ji končím. Znovu se zeptám na závěrečná slova. Není zájem. Tento návrh byl přijat. Končím i tento bod a děkuji panu guvernérovi za návštěvu v Poslanecké sněmovně. Budeme pokračovat bodem číslo 72, což je Prosím, aby se slova postupně ujali páni ministři zahraničních věcí a průmyslu a obchodu, tedy Lubomír Zaorálek a Jan Mládek.
Dobré odpoledne, dámy a pánové. Tak jsme tady už ve druhém čtení nad tímto textem. To znamená, říkám tedy s jistotou, že opravdu velká většina občanů Gruzie vkládá do této dohody v této chvíli skutečně velké naděje. Takže věřím, že se podaří tu ratifikaci provést i tady v českém parlamentu.
Pro dnešek je to ovšem jasné, čili já také navrhuji schválit tuto asociační dohodu.
Děkuji. Připraví se pan zpravodaj výboru pro evropské záležitosti, pan poslanec Benešík.
Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové, vážený pane zástupce velvyslance , děkuji za slovo.
Chtěl bych vás informovat, že pan ministr financí se omlouvá z pracovních důvodů až do konce jednání. A nejsem si jist, zda jsem přečetl omluvu pana poslance Votavy. Také děkuji. Pan ministr, prosím.
Takže to je to, co se odehrálo v Gruzii. Je to opravdu způsobeno tím, že to byl ten ministr, který naplnil tu třetinu vyměněných, po kterých se musí znovu žádat o důvěru.
Dále do rozpravy nikoho nevidím, rozpravu končím. Závěrečná slova asi nejsou třeba. Jenom bych upozornil, že tady byla dvě usnesení, ale abychom dosáhli shody s usnesením Senátu, navrhuji, abychom hlasovali o usnesení, které přijal zahraniční výbor.
Není to revize původního soudního rozhodnutí, to už se vrátit nedá. Jedná se podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí barneloven o nové řízení, kdy matka musí prokázat, že došlo ke změně podmínek a že se polepšila a že skutečně žádá děti zpět do své péče. To znamená pořád dokola a dokola a pořád nebyly vyčerpány všechny opravné prostředky. Takových případů, které máme k dispozici k nahlédnutí v těch soudních rozhodnutích, máme více. Ale to neznamená, že toho vláda využít nemůže. Stejně tak jako může využít diplomatické ochrany pro své občany. Až bude podrobná rozprava, tak vám přednesu podrobně návrhy na usnesení a zkrátím je.
Ona prostě teď má prokazovat, že něco zlepšila. Ale co tedy má zlepšovat?
Tato soudní rozhodnutí jsou založena na pozorování a zprávě Barnevernu, které nesmí nikomu Barnevern ukázat. Který ani soud nevzal v úvahu. A pak čerpal z tzv. posudků, kde je napsáno, že matka není dostatečně emočně vybavena. Ne, my nekritizujeme soud, to jsou soudní rozhodnutí.
Prosím, paní navrhovatelko.
Takže, když dovolíte, budu číst návrhy na usnesení a podstatně je zkrátím. Takže návrh usnesení Poslanecké sněmovny ke kauze Denise a Davida Michalákových v Norsku.
Děkuji za tento návrh usnesení.
Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby - a tady bych prosila o samostatné hlasování po jednotlivých bodech arabských čísel. Aby v kontaktu s Norským královstvím důsledně trvala na dodržování článku 37 písm.
Nyní se do podrobné rozpravy hlásí pan ministr zahraničí.
Jenom bych si chtěl stát na tom, co jsem tady řekl, když jsem zmínil, že pan Kapitán stále nemá k dispozici všechny spisy, které by potřeboval. Protože tady bylo řečeno, že už měsíc má přístup ke spisům. Jsou i další. Takže já ujišťuji, že kdyby to šlo a pan Kapitán měl přístup k těm spisům, tak by o to samozřejmě neusiloval.
Jenom bych chtěl připomenout koaličním poslancům, že jsme v loňském roce schválili zákon o potravinách, který by mimo jiné měl popsat, co to je česká potravina.
Nyní pan poslanec Kořenek a pak s přednostním právem pan ministr zemědělství. Prosím pana poslance Kořenka. Děkuji. Ještě před panem ministrem s faktickou poznámkou pan poslanec Jaroslav Lobkowicz. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

Chtěl bych říci, že malý dodavatel se do velkých řetězců vlastně nikdy nedostane.
Děkuji panu poslanci Lobkowiczovi za faktickou poznámku. Prosím, máte slovo, pane poslanče.
Já tady hájím nějaké principy. Jestli někdo dělá kšefty, tak je to vaše partaj, ne moje a ne já. Protože podsouvat veřejnosti, a dělají to ti nejhorší blogeři na těch různých internetech, kteří potom posílají - vy jste proti pokladnám, tudíž vy podporujete zlodějny a podobně. Velice se ohrazuji proti tomu, aby mi tady někdo podsouval, že já snad za někoho bojuji.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji. Tak já se také ohradím proti tomu, co tady padlo. A za druhé. Podívejte se, co jste způsobili za své vlády lidem, kteří žijí běžným životem. Těm prodavačům, dělníkům, OSVČ a dalším. Co jste jim udělali, co jste udělali důchodcům. Takže když tady mluvíte o nějakých principech, tak mluvte o principech lidskosti a o tom, jak se chováte! A jaké zájmy hájíte, je mi úplně jedno!
Pan kolega Laudát to bere zpět, pan kolega Kučera také, takže s přednostním právem nejdříve pan ministr zemědělství a potom pan ministr průmyslu a obchodu.
Děkuji, pane předsedající. Já jsem obchod dělal osm let. Když se podíváme na Evropskou unii, tak připomenu jenom jeden příběh. Proč Evropská unie vstoupila do regulace telekomunikací a oblasti roamingu? Protože zjevně zde bylo nějaké disproporční postavení, na které dopláceli drobní zákazníci, drobní klienti.
Děkuji panu ministru zemědělství. Nyní dvě faktické poznámky. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vaším prostřednictvím panu ministrovi Jurečkovi. To je stejná logika. Hluboce věřící socialisté.
Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak. Kdo je proti tomuto návrhu?
Zpráva o výsledku hospodaření je rozdělena do několika částí. Takhle proběhlo jednání rozpočtového výboru o hospodaření ČNB.
Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu.
Není to ani kritika vlády, protože to je dlouhodobá povinnost. Je to dlouholetá věc, tak to neberte jako kritiku této vlády, berte to jako podnět. Nikdo jiný to udělat nemůže.
Děkuji. Pan guvernér si přeje vystoupit?
Některé banky jsou auditovány, některé nejsou kontrolovány, teď si nejsem jistý, myslím, že i naopak to může být. Jenom konstatuji, že nám to podle mé nejlepší zkušenosti neškodí.
Já tomu rozumím, co říká pan guvernér.
V této fázi závěrečná slova asi nejsou třeba.